Dále vymezuje kategorii obalů, v níž je možno víno prodávat spotřebiteli. Obě tyto kategorie by mohly prodejcům sloužit k obcházení režimu sudového vína, a proto je nutné je výslovně upravit. Dále přináší zvýšení informovanosti spotřebitelů při prodeji sudového, čepovaného a rozlévaného vína. Dále se zavádí dobrovolný logotyp. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane zpravodaji.
Pane předsedající, paní a pánové, já už budu velmi stručný. A víno je jedna z oblastí, kde se může stát, že bude spotřebitel přinejmenším klamán, ne-li ohrožován na zdraví spotřebou nelegálních výrobků. Proto tento zákon přichází. Než zákon přišel sem do Poslanecké sněmovny, tak proběhla jednak mediální kampaň, proběhlo i několik různých seminářů za účasti vinařské a vinohradnické veřejnosti a myslím si, že tato je dostatečně seznámena. Pokud se k němu Poslanecká sněmovna rozhodne, jsme samozřejmě jako zemědělský výbor při naší známé pracovitosti schopni to projednat. I při možnosti vrácení z Hradu v takovém termínu, aby zákon byl v pohodě platný a účinný od 1. ledna příštího roku.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím dvě přihlášky.
A pan ministr - respektive jeho podřízení, kteří tyto věci mají na starosti, o tom vědí své.
Tady není jasné, pane ministře, zda statutární města mohou působnost státní správy přenést na úřady městských částí. Tím by bylo totiž, pane ministře, uzákoněno, že městská část v Praze se nemůže stát dotčeným orgánem na úseku památkové péče a ani jí to nemůže být statutem svěřeno. Slyšíte dobře. Ani jí to nemůže být statutem svěřeno. Nejenom v Praze, ale i v dalších částech zákona jde o další kumulaci moci na co nejvyšší úroveň. Logická by podle mého názoru byla naopak decentralizace pravomocí. Pro mě by byla naopak logická decentralizace pravomocí a s tím souvisejících přenesení odpovědnosti a výkonu v oblasti památkové péče na městské části, kterých se dané problémy přímo dotýkají. Magistrát hlavního města Prahy by vykonával státní správu na úseku památkové péče na úrovni krajského úřadu a prvoinstančně jen tam, kde by působnost nebyla přenesena statutem na městské části. Tento požadavek lze odůvodnit i tzv. vykonáním zkoušek odborné způsobilosti. Co navrhuji. Ono to zní velmi vznešeně. To není, pane ministře, v souladu s Listinou základních práv a svobod, dle které musí být zaručena svoboda vědeckého bádání. A překvapuje mě, že to navrhujete právě vy. Právě ministr, který je ze stejné strany jako vicepremiér pro vědu a výzkum. Asi jste se v KDU-ČSL o těchto věcech nebavili dostatečně, protože jinak si to neumím vysvětlit. V řízení o prohlášení a zrušení kulturní i národní kulturní památky chybí uvést taková maličkost - že by účastníkem řízení měla být obec a městská část ve statutárních městech, včetně hlavního města Prahy. Že bychom měli ve shodě se dnes dohodnout. To znamená, že pan ministr, pokud ho nebude chtít stáhnout sám, protože skutečně je velmi špatný, tak Poslanecká sněmovna jako suverén odhlasuje většinou svých hlasů vrácení k přepracování a dostaneme sem jiný návrh. Návrh, který bude odpovídat všemu, co novela zákona o památkové péči v 21. století má řešit, a bude kopírovat to, jak funguje v České republice veřejná správa. Nebude tam vytrhovat věci z kontextu a zapomínat na statutární města, kde mají městské části anebo městské obvody. Tady vůbec není přesně definována možnost zrušení prohlášení za kulturní památku. Převáží jiný mimořádně závažný zájem nad zájmem na ochraně kulturní památky. Není určeno, o jaký a čí zájem se jedná, prosím pěkně. Jestli tím náhodou někdo z úředníků, pane ministře, nemyslel veřejný zájem. Návrh na prohlášení památkového území. Zpravidla vůbec není stanoveno, co je podstatou ochrany. A tady si myslím, že pokud tato vláda o sobě prohlašuje, že je vládou, která bojuje proti korupci, tak to jde úplně mimo veškerá vaše prohlášení, která říkáte. Protože tady naopak té korupci dáváte tak volné pole působnosti, že to nemá obdoby. Tady bych si dovolila opět navrhnout, abych nebyla já ten, který něco destruuje, ale který se snaží něco spoluvytvářet. Tak si myslím, že by bylo možné to řešit způsobem, že se návrh projedná s obcí a městskou částí. Veškerá prohlášená památková území je třeba prohlásit znovu a nedostatky napravit. Řekněme tři roky, čtyři roky, pět let. Celá řada profesních organizací se na nás jako na poslance obracela s tím, že nám posílala dlouhé, dlouhé strany kritických připomínek k tomuto zákonu. Takže nevím, kde v sobě berete tu jistotu, že tady před námi a před veřejností můžete tvrdit, že máte jejich souhlasy a že se na tu normu těší. Netěší. Oni se této normy a přijetí této normy děsí. Je to tedy ten zákon o ochraně památkového fondu s komentářem k některým ustanovením návrhu: Návrh zákona o ochraně památkového fondu je bezkoncepční a po odborné stránce zcela zavádějící. Předpokládá se velký počet periodických zpráv o památkových územích zpracovávaných památkovým ústavem pro Ministerstvo kultury, aniž je vůbec jasné, kdo je bude analyzovat a jaký bude jejich praktický smysl. Naproti tomu návrh vůbec nebere v úvahu mimořádně závažnou problematiku rabování archeologického dědictví takzvanými detektoráři, jehož negativní důsledky jsou známy již řadu let a ve většině evropských zemí vyvolaly důraznou regulaci. Další pak většinou nemají s praktickým výkonem památkové péče bezprostřední souvislost. Tolik zdůrazňovaná veřejná diskuse k návrhu tak byla ze strany Ministerstva kultury pojata selektivním způsobem. Ministerští úředníci si vybírali, s kým chtějí jednat a s kým ne, v důsledku čehož je argumentováno pouze souhlasnými stanovisky. Tohle není férové projednávání. Návrh není možné napravit pozměňovacími návrhy, ale je třeba jej odmítnout jako celek a východiska dalšího postupu odvíjet od skutečně otevřené diskuse. Když mi ještě dovolíte, a dovolí nám to i čas, tak bych v rychlosti ještě projela některá ustanovení, některé paragrafy, na které právě tito odborníci poukazují. Typologie pouze vymezuje kritéria pro zkoumání určitého jevu. Zvláštní část důvodové zprávy k tomuto pojmu nic neuvádí. Archeologickými nálezy by tak byly všechny druhotně použité archeologické články a jejich fragmenty, které byly po zániku jejich původní funkce použity jako stavební materiál, což je sotva praktické. Návrh se omezuje na pojem archeologického nálezu podobně jako dosavadní předpisy, zatímco citovaná úmluva počítá v souladu s moderními trendy v archeologii s širším kontextem archeologického dědictví.
Cílem navrhovaného zákona je ochrana, zachování, využívání, údržba, prezentace a předání kulturního dědictví dalším generacím. Zároveň je navrhovaný zákon v souladu se současnými právními předpisy České republiky i mezinárodními úmluvami. Mimo jiné pak navrhovaný zákon o ochraně památkového fondu přináší například možnost orgánů památkové péče zasáhnout v případě ohrožení nebo poškození kulturní památky hrozící nikoliv ze strany vlastníka, ale z důvodu nečinnosti ze strany třetí osoby, nově reguluje provádění stavebně historického průzkumu jako jedné z regulovaných činností v rámci tohoto zákona, a to vedle restaurátorů a archeologů. Právě stavebně historické průzkumy dnes vedle archeologie přinášejí zásadní prameny k vývoji architektury a urbanismu. Zákon dále přináší snížení administrativní zátěže Národního památkového ústavu, zakotvuje vyšší společenskou kontrolu ochrany architektonického dědictví tím, že přichází s možností aktivní účasti organizované veřejnosti prostřednictvím třeba spolků nebo obecně prospěšných společností zabývajících se obdobnou činností. Nově se také zakotvuje katalog práv a povinností vlastníka kulturní památky. Podvýbor pro kulturu se na svých zasedáních zabýval přípravou zákona o ochraně památkového fondu od počátku tohoto volebního období, konkrétně již na své 3. schůzi 28. května 2014, 18. září 2014 a 18. února letošního roku. Na tato jednání byli přizváni zástupci Ministerstva kultury, kteří zákon podrobně představili a vysvětlili jeho pozitiva a úskalí. Na zasedání, které se konalo 18. září 2014, byli dokonce přizváni zástupci Národního památkového ústavu, zástupci Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky, zástupci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a zástupci Asociace krajů České republiky. S mnoha těmito připomínkami se však již Ministerstvo kultury v rámci příprav zákona vyrovnalo, nebo tyto připomínky nebyly vůbec vyřčeny v rámci přípravných jednání. Některé připomínky vycházejí z nepochopení jednotlivých ustanovení zákona nebo z legislativní neznalosti.
Děkuji panu poslanci Romanu Procházkovi. Nyní paní poslankyně Černochová.
Polovina našeho území je památkovou zónou, polovina území je památkovou rezervací, takže si myslím, že k tomuto tématu rozhodně mám co říct. Určitě v tomto návrhu zákona je i celá řada zlepšení. -například u kulturní památky nádraží Vyšehrad, která je na našem území, tak tam se nemůžeme dovolat vůbec žádného zásahu ze strany Ministerstva kultury ani Magistrátu hlavního města Prahy a jeho odboru památkové péče. V Praze 2 na Vinohradech a v Nuslích, pokud nejde o památkově chráněný objekt, odpadne velkému množství stavebníků povinnost věc projednávat s památkáři. Může se jednat například o vnitřní rekonstrukce, o zdravotní technickou instalaci a podobně.
S takovým postupem já nemohu souhlasit, upozorňoval jsem na to v prvním i ve druhém čtení, a proto určitě budu hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona.
Eviduji, prosím, správně návrh na vrácení do druhého čtení? Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda.
V pátek jsme se tady nějak trochu poškorpili s panem ministrem, který se na nás hněval, že si bereme přestávku. A v tu chvíli Senát má 30 dní na to, aby tento návrh zákona projednal, a pokud ho neprojedná, znamená to, že tento návrh zákona vstupuje v platnost bez ohledu na to, co se stane s ústavní změnou.
Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Václav Klučka. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele.
Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já se jenom velmi stručně vyjádřím k stručné rozpravě. Pan poslanec Vilímec tady v zásadě opakoval argumentaci, která tady zazněla v předchozích čteních. Ona to nebyla analýza duplicit, ale byl to přehled kontrolních mechanismů ve veřejné správě, tak jak znělo usnesení i název materiálu, čili byl to přehled toho, jaké kontrolní mechanismy se uplatňují.
Stanovisko garančního výboru je negativní. Tedy zúžení.
Návrh nebyl přijat.
Ano, je to tak, pane předsedající.
Děkuji za upřesnění. Do ukončení projednávání změny Ústavy v Senátu. O tomto procedurálním návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti? Procedurální návrh na přerušení nebyl přijat. Není zájem. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl přednesen v rozpravě. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Ty však načteny ve třetím čtení nebyly, takže bychom přešli rovnou k jednotlivým pozměňujícím návrhům legislativního charakteru. Tyto navrhujeme, abychom hlasovali společně.
Já děkuji panu zpravodaji za návrh procedury.
Já se omlouvám.
Zahajuji hlasování o stažení návrhu. Je to hlasování 377, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Návrh procedury byl schválen. Stanovisko prosím? Je to hlasování 379, přihlášeno 145 poslankyň a poslanců, pro 145, proti žádný.
Stanovisko garančního výboru je kladné.
Návrh byl přijat.
Návrh se týká změny účinnosti zákona nikoliv třetím měsícem, jak bylo původně navrženo, ale až pátým měsícem.
Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Je to pozměňující návrh pana kolegy poslance Sedi. Věcně se týká vymezení osobní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na organizační složky státu, státního závěrečného účtu a plnění státního rozpočtu. Stanovisko garančního výboru je negativní.
Návrh nebyl přijat.
Jedná se obsahově o vymezení osobní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na Českou tiskovou kancelář.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Ano, přesně tak, pane předsedající. Je to pozměňující návrh pana kolegy poslance Ludvíka Hovorky, jímž bychom měli prodloužit stávající funkční období členů úřadu z 65 let na 70 let. Stanovisko garančního výboru je kladné.
Kdo je proti?
Kontroly nebudou kvalitnější. Často zaznívá také obava, že se zvětší prostor pro účelové kontroly. Osobně bych kontrolorům Nejvyššího kontrolního úřadu snahu o nějakou cílenou účelovost nebo šikanu vybraných subjektů nepodsouval. Je otázka, jak na kontrolní zprávy pak reagují příslušná ministerstva. Přesně takováto slova volil. Asi podle toho, co bude pro Nejvyšší kontrolní úřad zajímavé či nezajímavé. Opak je pravdou. Česká republika je v jejich množství v porovnání s dalšími státy docela přeborník. Velké množství však nezajišťuje kvalitu, je tomu právě naopak. Přestože nejsem členem sněmovních výborů, které se zákonem o NKÚ zabývaly, měl jsem možnost nahlédnout do materiálu Ministerstva financí, který zde mám k dispozici, který obsahuje nástin časového harmonogramu pro přípravu analýzy duplicitních kontrol ve veřejné správě. Podle nástinu časového harmonogramu by mu zhruba půl roku trvalo, než by ji připravilo a předložilo vládě.
Já se velmi omlouvám, paní ministryně školství, ale chvilku si tady zahrajeme na školu. V případě, že se neztiší, začnu jmenovat a odesílat do předsálí hříšníky.
Dovolte, abych ještě před ukončením projednávání této novely zákona o podpoře sportu v Poslanecké sněmovně - věřím, že dnes a že to bude úspěšné - avizovala svou pozici k jednotlivým pozměňovacím návrhům, tak jak byly poslanci uplatněny a projednány ve výborech. Chtěla bych avizovat, že Ministerstvo školství bude souhlasit s vypuštěním Národní rady pro sport z důvodu legislativní úspornosti a s tím, že Národní rada pro sport je záležitost, která organizačně má být i do budoucna upravována pouze ze strany Ministerstva školství bez zákonné úpravy.
Já děkuji paní ministryni. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní navrhovatelky. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, garanční výbor při své schůzi 30. března přijal usnesení, ve kterém doporučil následující hlasovací proceduru. Za druhé budeme hlasovat o písmenu a pozměňovacím návrhu pod písmenem C.
Děkuji za návrh procedury. Ptám se, jestli k proceduře má někdo nějaké výhrady. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Já zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?
Já se jenom přihlásím u pultíku.
Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem C. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat.
On sice nebude pravděpodobně schválen, ale byl bych rád, aby se o něm hlasovalo.
Tak, prosím pana zpravodaje.
Čili bych navrhl hlasovat o zákonu jako celku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu číslo 3 má pan poslanec Vojtěch Adam. Dnes bychom se nejprve věnovali pevně zařazenému bodu 160, sněmovní tisk 590, podpora sportu, bloku třetích čtení. Prosím, pane předsedo.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Tak. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze. Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi představit návrh zákona, který tímto vstupuje do třetího čtení. Jedná se o novelu zákona o podpoře sportu.
Stanovisko paní ministryně? Návrh zákona jako celku, paní ministryně. A zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro návrh zákona, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní žádám zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.
Nyní bychom hlasovali o doprovodném usnesení k novele zákona o podpoře sportu, které jsem přednesl ve druhém čtení, kdy žádám vládu, aby se zabývala novým institucionálním modelem pro oblast sportu.
Já se velmi omlouvám, ale prosím o přečtení textu usnesení. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh doprovodného usnesení nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s tímto zákonem. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji. Dalším bodem našeho jednání je bod Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 15. dubna. Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě. O slovo se přihlásil pan poslanec Vladislav Vilímec.